Musíte přece vidět tu absurdní aroganci státu, který fakticky toleruje lumpárny za miliardy a potom organizuje hon na živnostníky. Živnostník se ziskem osm korun na jednom pivě bude před koncem roku kupovat vybavení pro elektronickou evidenci tržeb a zvyšovat svoje náklady. Na něho stát nemá. Má totiž peníze a politické konexe. Stojí mimo spravedlnost. Tato situace je výsměch lidem. Proto navrhuji zařadit navržený bod. Nemůžete v podhradí práskat bičem a nechat tuneláře se lidem smát. Touto metodou jsou daňové paušály a jednoduchá administrativa. Proto vás žádám o zařazení bodu o zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb. Navrhuji to zařadit po pevně zařazených bodech na dnešní den.
Prosím.
Pan ministr zahraničí Zaorálek - bohužel nepřítomný, škoda, chtěl jsem mu popřát všechno nejlepší k dnešnímu svátku - tak pan ministr zahraničí už v neděli v otázkách Václava Moravce vystoupil a souhlasil s tezí, že Juncker je zodpovědný za brexit a měl by odstoupit. Evropská unie má jeden přínos, který nikdo nezpochybňuje, a to je společný trh. A k tomu se musíme vrátit. Juncker je ale tím, kdo svou povýšeneckou a egoistickou politikou dělá z Evropské unie svěrací kazajku a vyhání z ní členské státy včetně České republiky. Příčina brexitu totiž neleží v Británii samotné. Myšlenky na odchod rostly dlouho a dozrály právě kvůli aroganci bruselských elit pod Junckerovým vedením. Kdyby nás Juncker týden co týden nebombardoval absurditami, kdyby systematicky nepodrýval suverenitu členských států, žádné referendum by v Británii s největší pravděpodobností nikdy nebylo a ani my bychom po něm nevolali. O úmyslech jeho a dalších unijních lídrů po odchodu Británie ale není příliš pochyb. Je v zájmu všech, aby mezi Británií a Evropskou unií nebyly znovu vztyčeny celní a daňové bariéry.
Děkuji za slovo. To bylo opravdu vtipné. Pokud se tady bavíme o tom usnesení, znova říkám, že pokud budeme vyšetřovat souvislosti s reorganizací, tak to nevyšetříme nic. Tam má být souvislosti s přípravou a rozhodnutím o provedení reorganizace podle mého názoru.
S faktickou poznámkou pan místopředseda Filip, po něm s přednostním právem pan ministr Chovanec.
Děkuji, pane předsedající. Já tu specifikaci vidím docela přesnou, která nenaráží na nic, co by nám neumožňoval jednací řád. A prosím, vždycky jsem se zastal postupu státního zastupitelství, protože to je jediný orgán, který může ukládat vyšetřovatelům Policie České republiky, jak mají postupovat. Já jsem pro to, abychom se už věnovali přímo zřízení této komise.
Prosím, pane ministře.
Vážený pane kolego, já jsem byl u toho, kdy jsem měl dva policejní prezidenty, kdy jsem měl pana Lessyho, který byl účelově kriminalizován, a měl jsem pana Červíčka, a musel jsem to nějak vyřešit. Ta situace byla diametrálně odlišná od toho, co zažíváme dnes. Tak jakých pět let? O těch reorganizacích se opravdu mluvilo mnoho a mnoho a mnoho let. A prosím pěkně, ten proces znamená to, že se vytváří manažerská střecha dvou útvarů, které spolu prostě nespolupracují ideálně tak, jak by chtěly policejní špičky. Z těchto dvou útvarů sedm manažerů - dva ředitelé, pět náměstků - se mělo stát součástí té střechy, kde je osm míst. Tak mi prosím pěkně řekněte, komu jsme tu židli brali? A samozřejmě byl naprostý předpoklad, že tito manažeři se tam přendají do té střechy, že tam budou pracovat. Na to, že automaticky nedostal nikdo nabídku na to, aby to řídil - je tady zákon o policii, je tady nabídkové řízení. A na druhou stranu, kdo si přečte ten zákon o policii, tak ví, že policista v desáté platové třídě je neopomenutelný v tom výběru. Jeho nelze vyřadit. On se toho výběru musí zúčastnit. Pojďme to šetřit. Jak jsem se bavil s kolegy, kteří jsou erudovanější, tak ta komise de facto může vzniknout v řádu několika dní, nebo maximálně týdnů, a může se velice rychle tomu problému věnovat. Ale nikdo z toho výboru - nikdo - nerozporoval právo policejního prezidenta, aby podepsal technické opatření. S tím jsme se přece rozešli na tom výboru. A všichni řekli: To je plně v kompetenci policejního prezidenta, je to jeho zákonná možnost. A po všech těchto posouzeních jsem tu reorganizaci prostě podepsal. Já nevím, co to je v médiích policejní špičky, jestli to jsou tři policisté, čtyři, sedm? Ale neříkejte mi prosím pěkně, proč jsem to neudělal? Vy jste nepozvali pana Laubeho. A mně to nepřijde správné. A pokud se chceme opravdu dobrat pravdy, tak tohle je cesta. A já si nemyslím, že ta komise to musí zkoumat měsíce a měsíce. Záleží to na nich. A velice rád před tu komisi předstoupím a řeknu jim svůj pohled. Takže za mě je to takto, dámy a pánové.
Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dobrý večer všem. Pane místopředsedo. Nebudu se bavit o vyšetřovací komisi. Promiňte, ale to svědčí o profesionalitě. To je jediná moje otázka. Nechci odpověď. Ale udělat ji bez těch lidí a bez státních zástupců, kteří se týkají tohohle ministra, si myslím, že je trošku amatérské. To je všechno, co jsem chtěl.
To byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy.
A každý, kdo je před komisi předvolán, musí odpovídat a nemůže se odvolávat na státní tajemství. To je první poznámka.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je strašidelné, s jakou urputností chce vláda osekat svobody lidí.
Opravdu, kdo diskutuje něco jiného, než je prodejní doba v maloobchodě, prosím v předsálí. Děkuji.
Vládní koalice, nepoučena minulou rozpravou, se opět chystá prosadit další zbytečný zákaz. Kdy se tato smršť zastaví? Budeme tak dlouho nenápadně omezovat možnosti jednání lidí, dokud nezjistíme, že ze svobody nezůstalo vůbec nic. To je socialismus, který tak dobře všichni známe. Vůbec zde totiž nejde o ochranu zaměstnanců, jak se někteří snaží argumentovat. Jde o to vnutit všem ostatním určité vidění světa a určitý způsob jednání v soukromém životě. Stát se tak neodvolatelně vlamuje do sféry, která měla navždy zůstat vyhrazena osobnímu rozhodnutí jednotlivce. Zastánci nové restrikce argumentují právy zaměstnanců a zároveň pomíjejí fakt, že pracovní smlouvu uzavírají svobodní lidé, kteří si sami vymezují její podmínky. Vztah zaměstnanců a zaměstnavatelů tedy není nutné upravovat jinak. Vyjmenovat, zakázat a trestat jednání, které ohrožuje druhé - to je přece role státu. Jedině v takovém společenství je doma svoboda, volnost každého myšlení a jednání, které druhému neodpírá možnost svobodně přemýšlet a jednat. Kolik různých zákonodárných sborů na celém světě už přijalo zákony, které tuto citlivou hranici pomíjejí? Proto kladu tuto otázku: Jakým způsobem otevřené obchody v některé státní svátky ohrožují druhé? Jakým způsobem uzurpují jejich svobodu? Odpovědět samozřejmě musíme, že žádným.
Místo aby byla podstatným způsobem revidována politika Bruselu, Juncker ohlašuje, že chce brexit využít k tomu, aby se rozšířila eurozóna a eurem se platilo v celé Evropské unii. Sečteno a podtrženo, Juncker jako vrcholný představitel Evropské unie nese hlavní vinu za selhání a rozkladné procesy v Unii. Místo racionálního vyjednávání o brexitu chce vést politiku spálené země a všem neposlušným dokazovat, že mimo Unii nelze existovat. Takové chování nezadržitelně povede k dalším exitům a ke konci společného trhu, který je pro Českou republiku chtě nechtě naprosto zásadní. Děkuji vám za pozornost a doufám, že i za podporu.
Já vám děkuji. Dále s přednostním právem.... Mám poznamenáno, že to chcete dnes jako první bod? Dnes je skutečně o první bod velká tlačenice. V tom případě řádně přihlášený pan poslanec Novotný.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Jedná se o tzv. krajskou známku, nový druh známky. V květnu minulého roku bylo první čtení. Takže bych poprosil o zařazení na středu po pevně zařazených bodech, případně na čtvrtek též po pevně zařazených bodech.
Takže navrhuji, abychom tento bod vypustili, v klidu se k němu vrátili na podzim. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím.
Bod s tímto programem doporučuji zařadit na středu 29. června po 19. hodině. Nemusí to být dlouhé jednání, mám připraven koncept rezoluce. Evropský soudní dvůr vydal verdikt, že zadržování běženců v detenčních zařízeních je protizákonné, měli by být puštěni na svobodu. To vnímám jako završení absurdního procesu, kde rezignujeme na potírání kriminálního jednání, jakým nelegální migrace nesporně je. Raději ohýbáme zákony. Dále. Evropská komise připravuje směrnice o sjednocení azylové politiky a sociální politiky. Migrační toky zesilují. Evropští úředníci pokračují v přístupových jednáních s Tureckem. Proto vyzývám Poslaneckou sněmovnu, aby vyslala Evropské unii i Turecku naprosto jasné poselství, že Česká republika nebude ustupovat od základních hodnot, od principů demokracie a humanismu, nebude ohýbat zákony. Čím začít? Učinilo to před námi už 20 evropských zemí, naposledy Německo. O víkendu se k tomu vyslovil i papež František. To všechno jsou důvody, které mě vedou k tomu, abych podal tento návrh právě teď, právě dnes a právě za těchto okolností.
Já vás požádám o upřesnění vašeho návrhu, pane poslanče. Nerozporujete tento bod, dobře, beru ho jako váš návrh.
To opravdu nejste schopni se domluvit ani na programu schůze?
Vyšetřovací komise nemůže podle mého přesvědčení v souladu s jednacím řádem prošetřovat Vrchní státní zastupitelství v Olomouci jako takové, jako celek, ale pokud mám být konkrétní, tak by tam mělo být doplněno "a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci". V opačném případě se domnívám, že bychom překročili možnou kompetenci, věcnou kompetenci té vyšetřovací komise.
Děkuji paní poslankyni. Nacházíme se ve všeobecné rozpravě, já váš návrh registruji, ale poprosím, abyste se k němu přihlásila v podrobné rozpravě.
To asi ne. Tohle je právní stát?
Děkuji panu poslanci. Další faktická poznámka pan poslanec Miroslav Kalousek.
Pravda je, že určitý typ lidí uvěří stokrát opakované lži a pak ji pokládá za pravdu. Při vystoupeních podobně osvíceného typu, které tady předvedl pan poslanec Hájek, často slýchám, jak jsem nakoupil ty padáky, i když jsem je nikdy nekoupil. A není pravda, že jsem vyhrožoval panu plukovníku Lessymu. Prostě některé drby se sice stokrát opakují, ale nejsou o to pravdivější. Nicméně jsem ochoten se smířit v duchu všeobecného konsenzu, že za všechno, i v rámci policejní reformy, mohu já, že jsem to byl pravděpodobně já, kdo léta realizoval schůzkovou činnost s vaším předsedou a že s největší pravděpodobností i já jsem porušoval trestní řád a služební předpisy.
Tam nejsou žádná jasná podezření. To, co my se tu - nebo vy se tu, máte naprostou pravdu, ano, já nejsem poslanec - se hotovíte schválit, je v podstatě ničím neomezený mandát, který je omezený pouze osobami. A to jsem tedy skutečně přesvědčen, že jednacímu řádu neodpovídá.
Jakákoli formulace usnesení je možná samozřejmě v podrobné rozpravě. Pan předseda s přednostním právem.
Chci říct, že pan ministr opravdu nemá pravdu. Že není úkolem Poslanecké sněmovny, aby ve svém zadání formulovala jakákoli podezření. Pak bychom tam mohli nadiktovat dalších sedm nebo osm podezření a vyvolali bychom ve veřejnosti pocit, že si to opravdu myslíme. Není pravda, že nic nevyšetřily. To není její úkol. Ona není orgánem činným v trestním řízení. Ale skutečnosti, které zjistí, pak sdělí Poslanecké sněmovně, které se zodpovídá, a pro ten účel si myslím, že je to zadání formulováno precizně a naprosto standardně, tak jako v desítce případů předcházejících, které si osobně pamatuji. Nikdy se neformulovala žádná podezření. Nejsme tady od toho, abychom někoho podezírali. Abychom někoho dopředu podezírali, od toho tu nejsme.
Děkuji.
Reorganizace policie schválena byla orgány, které jsou k tomu kompetentní.
Ale chtěl bych připomenout cenzuru internetu. Chtěl bych připomenout povinný poslední rok v mateřské škole, chtěl bych připomenout národní registr hrazených zdravotních služeb, chtěl bych připomenout nasazování prostorových odposlechů policií, chtěl bych připomenout přípravu trestného činu krácení daní, trestní odpovědnost právnických osob, kontrolu veřejnoprávních médií, centrální registr bankovních účtů, registr sportovců, klubů a trenérů, zákon o prosazování původu majetku, prolomení domovní svobody kvůli topení, prolomení domovní svobody kvůli zbrani, pokutu za urážku úřední osoby a kontrolní hlášení DPH. Samozřejmě tady můžeme namítnout, že všechno bylo demokraticky schváleno a demokraticky odsouhlaseno naším parlamentem. Ano, bylo. A já samozřejmě nemám jinou možnost než tyto zákony přijmout jako demokraticky odhlasované. Ale prosím pěkně všichni, kdo jste pro toto hlasovali, už nikdy neukazujte prstem na Evropskou unii, protože vy sami jste přispěli k tomu, abychom si ten kousek národní svobody tady vzali. A toto je ten další zákon, který k tomu přispívá. Jenom závěrem. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já doufám, že mi ty dvě minuty budou stačit. Pan senátor tady mluvil za zástupce předkladatele toho senátního návrhu, že se to týká i bazarů s použitým zbožím. Tak jsem se chtěl zeptat, kde to tam v tom zákoně je, protože já jsem to tam nikde neobjevil. Já jsem hluboce přesvědčený o tom, že ten zákon je diskriminační. Zkrátka si myslím, že to je zákon, který je naprosto nesmyslný. Nemáme omezovat a rozhodovat o tom, co lidé mají dělat o svátcích. Oni se rozhodnou sami a ti obchodníci v případě, že tam lidé nepřijdou, sami zavřou. Ti lidé tam prostě nechodí, a proto mají ty obchody zavřeno.
Já se nestačím divit. Ta koncepce rozvoje sportu obcí, měst a krajů nebude sloužit nikomu jinému než té obci, než tomu městu, než tomu kraji. Nikdo to nebude sbírat, nikdo to nebude posuzovat, nikdo to nebude hodnotit. Protože se může stát a stává se, že některé sporty mají větší prioritu, na některé se vůbec nedostane, tak proto ten rozvoj, proto vycházet z těch podmínek, které to město má. Žádná koncepce se nebude někam posílat.
Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka.
Podpora sportu zní krásně, toho se každý chytne, protože je to populární, je to oblíbené, a kdo nepodporuje sport, tak je zločinec. Je to speciální zákon. Je to speciální zákon, který přerozděluje peníze ze státu na obce. Prostě nepřijímat speciální zákony. To je celý problém. A to je ten princip, který bychom měli prosazovat. Ne speciální zákon přerozdělování přes ministerstvo, ale přímo na obce.
Já se omlouvám, že vystupuji, ale právě pan kolega Andrle mě k tomu povzbudil. Protože asi nevíte, že drtivá většina obcí a měst má už dneska strategické plány rozvoje nebo programy rozvoje venkova a v tom už je všechno obsaženo.
Začnu tím, co bylo řečeno nakonec. Tady prosím, abychom nezesměšňovali malé obce, že jsou snad nějak tak hloupoučké a ministryně je vějičkou na nějaké penízky zcela poplete, aby souhlasily. To se domnívám, že není korektní. Co se týká toho, jestli jde o nějakou regulaci navíc, nebo ne. Z mého pohledu jde o něco jiného. Chtěla bych upozornit, že jak stát, tak kraj, tak obec, je to asi nepříjemné pro Svaz měst a obcí, se skládá z lidí. Já se dívám na občany. Ti jsou stejně tak občany obce, kraje a České republiky. A pokud chcete nějaký konkrétní příklad, jak ta koncepce má zafungovat, proč je důležitá, tak je to právě pro předvídatelnost pro ty aktéry i pro transparentnost. Je to o spolupráci. Malujete, vážení kolegové, čerty na zeď.